Čeho jsme svědky? Vláda přišla s několika stovkami větších či menších opatření na straně veřejných příjmů, jejichž cílem má být údajně snížení deficitu veřejných financí. Tento schodek by se měl v příštím roce údajně snížit o 94 miliard korun a v dalších letech pak o dalších 53 miliard korun. Výdaje státu by měly v následujících dvou letech klesnout o 78 miliard. Podmiňovací způsob je zcela na místě, jelikož ony úspory na straně výdajů jsou zatím pouze v rovině slibů, nejsou spojeny s žádnými standardními a konkrétními návrhy na omezení letošních rozpočtových výdajů, ani s konkrétními dotačními tituly či rozpočtovými kapitolami. Je to onen pověstný holub na střeše. Jsou to pouze sliby, kterými, jak známo, nelze zarmoutit. Není pravda ani to, že nám vládní představitelé, jak tvrdili a tvrdí, představují balíček, kde šetří dvě třetiny na straně rozpočtových výdajů a jednu třetinu získávají na straně veřejných příjmů, tedy daní a pojistných odvodů. Přitom ze strany vlády absentují jakékoli podrobné analýzy či dopadové studie plánovaných vládních opatření na občany a celou ekonomiku a její vývoj. Třešní na nepoživatelném vládním dortu je pak skutečnost, že tento konsolidační balíček nebyl vůbec projednán se sociálními partnery, odbory a zaměstnavateli v rámci tripartity. Ono vzájemné setkání ex post tento týden za seriózní jednání považovat nelze. Nikdo nebude ušetřen. Chápeme samozřejmě, že veřejné finance jsou dlouhodobě pod velkým tlakem a bez výrazné konsolidace se neobejdou. Ale proč mají dopady pocítit jen čeští občané, zaměstnanci, živnostníci a důchodci? Co tak hrozného vám udělali kromě toho, že vás někteří z nich volili, za což je nyní a nás všechny s nimi trestáte? Proč konečně nezdaníte dividendy zahraničních firem, které z naší země vyvádějí? Proč musíme platit politické neziskové organizace doma i po celém světě? Proč vláda nezruší nově vzniklé úřady tří ministrů bez portfeje a již zbytečně založené trafiky na státní útraty typu Digitální a informační agentury? Proč se nesníží počet politických náměstků na ministerstvech? Úspory, které navrhuje učinit tato vláda, jsou tedy nedostatečné či spíše nulové. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji následující postup. To znamená, nebude-li rozpor s mým postupem, já bych v tento moment přerušil schůzi, přestože ještě není plná půlnoc s tím, aby pan poslanec mohl zítra přednést projev v jednom kuse a nepřerušoval ho.
Dnes přece z toho žijí stovky, tisíce firem. A komu radí? A proč to tak je? Protože ta pravidla hlavně evropská jsou neuvěřitelně komplikovaná. Já bych rozuměl, pokud chcete proti tomu bojovat a máte to v rukou, tak můžete se pokusit změnit ta pravidla, ať skutečně na tom není ten dotační mizí z těch poradenských firem. Já chápu, že to je složité v rámci Evropské unie. Ale bylo předsednictví, mohli se to trošku zvednout, toto téma. Takže opakuji znovu, klíč k řešení toho máte vy, a spočívá v zjednodušení pravidel.
My jsme pouze vás konfrontovali s tím, což je přece normální věc opozice, že jste říkali, ještě na podzim minulého roku to řekl pan kolega Nacher správně, nedáváme to s tím rokem 21, že se tyto, tyto, tyto daně nezvednou. Tečka. No, ony všechny z nich, které jste jmenovali, tak se zvedly, některé více, některé méně. Jinak, co se týká toho tzv. katastrofálního stavu. Já jsem myslel, že jsem vám tím včera spíše pomohl. Ale tak nám tedy teď řekněte, pane ministře financí, jestli souhlasíte s tím, co zde říkal pan premiér, že stav českých financí je katastrofální. Tak jenom řekněte, je katastrofální, nebo není katastrofální?
Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane premiére, přeji pěkné dopoledne. Vystřídali jsme se v řízení schůze a budeme pokračovat ve faktických poznámkách.
Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane premiére, já bych si chtěla objasnit jeden jediný okamžik, a to, jestli jsme tady na sněmovně už řešili důchodovou reformu, nebo nikoliv. Protože jak pan ministr financí, tak pan ministr práce a sociálních věcí konstatovali, že změna zákona o důchodovém pojištění jsou jen parametrické změny, že důchodová reforma bude představená až někdy na podzim a že snad, možná bude diskutovaná s opozicí. Ta diskuse, která probíhá teď nad touto reformou, nebudu komentovat, protože to není předmětem dnešní schůze, ale vy jste tedy na vládě projednávali něco, a vy jste byl přesvědčen, že to projednává už sněmovna? Děkuju za odpověď.
Než udělím další slovo, tak nejprve oznámím, že pan poslanec Zborovský ruší od 10.30 svoji omluvenku. Poté přečtu další omluvy. Od 15.00 do 17.00 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Robert Králíček, dále od 10.00 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Volný. Jako další vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Stanislav Fridrich.
Děkuji za slovo. No, já budu reagovat na pana ministra. Koalice by s opozicí měla vyjednávat o věcech, které jdou nad rámec tohoto období. Pan premiér to nazval slovem horizont tohoto období. A já tady řeknu tři konkrétní příklady, u kterých jste to vůbec neudělali. Rozhodně nad rámec tohoto volebního období. Jednali jste s opozicí. Třetí je to, co teprve plánujete do budoucna. Tak tam snad jednat budete. Vy to prostě tlačíte silou. To znamená, že se pak nemůžete divit, že se také může stát, že po příštích volbách se některé ty věci vrátí.
Jako další vystoupí pan poslanec Stanislav Fridrich, poté Ladislav Okleštěk, Jiří Mašek a další.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, já bych se chtěl vyjádřit k vaší poznámce o dotacích. Já jsem celý svůj profesní život v podstatě prožil v podnikatelské sféře, a jako takový jsem určitě proti všem dotacím a jsem proto, že naprosto deformují celý trh. Ale bohužel žijeme v Evropské unii, a pokud se budeme starat o zrušení dotací v České republice, stávají se naše firmy nekonkurenceschopnými. Pokud se tyto dotace sníží pouze na české úrovni, je to poškození našich firem. Já tedy bych se velmi přimlouval za to, aby ten boj o zrušení dotací probíhal na celoevropské úrovni, ale nezasahoval jenom naše firmy.
Já vám děkuji. Jako další pan poslanec Ladislav Okleštěk, připraví se pan poslanec Jiří Mašek, potom paní poslankyně Ivana Mádlová.
Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane premiére, vy máte obrovský dar. Vy když promluvíte, tak zvednete vlnu faktických poznámek, to je síla. Ale nikdo si neuvědomuje, že vy jste vlastně pod rouškou pravdy, a kážete tady plno nepravd. A když jsem zmínil tu roušku, to by mohlo být v podstatě vlk v rouše beránkově. Vždyť ona vám to tady jasně řekla na číslech, na argumentech. Už se probuďte, vždyť je to katastrofa. Ale já jsem interpeloval, s kolegou Stanjurou jsme si tady povídali o zvýšení třeba DPH na palivové dříví. Pro ty lidi, kteří žijí na venkově, pro které to znamená strašně moc, prostě je to jeden z jejich mála způsobů, jak se můžou přes zimu dostat. A vy to napálíte úplně bezostyšně nahoru, a vůbec vás nezajímá, jaký to má dopad. Tak to mě tedy strašně mrzí. Nejenom, že neříkáte pravdu, ale ještě zdražujete život těm, kteří ho mají dost těžký i bez vás. Tak bych vás poprosil zamyslete se nad tím a než přijdete k tomu pultíku a začnete nás tady všechny dráždit, tak si to, prosím, rozvažte.
Jako další pan poslanec Jiří Mašek, připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová, Roman Kubíček a další.
Prosím, ujměte se slova.
Nicméně ve chvíli, kdy jsem byl jmenován, tak jsme v ní okamžitě začali pokračovat. Ona to paní doktorka jasně tady formulovala a řekla. Ten návrh se zpracovává. Jako ono se týká totéž u fenylketonurie a vedeme velice intenzivní debatu s cukrovkou, s diabetem, kde ovšem dneska není doporučována jako léčba dieta. Tak to by bylo k celiakii a k tomu plánu. Paní profesorka, mně teď vypadlo to jméno, z toho ústavu to publikovala v několika časopisech z prvního kvartilu. Já jsem začal jednat s některými výrobci, abychom je do toho vtáhli. A teď to hodnocení, posuzování AZV si myslím, že je daleko kladnější. To věřím, že tam ta spokojenost je. I to byl důvod, proč jsem požádal Ondřeje Slabého a proč jsem pana profesora jmenoval šéfem AZV a došlo tam ke změnám, které já si myslím, že se dají vnímat velmi pozitivně. Takže bych chtěl svoje kolegyně a kolegy, pokud někdo je ještě takhle řekněme úchylný a sleduje nás, tak ujistit, že se nemusí bát, že by peníze do biomedicínského výzkumu nešly. Naopak ta suma se bude meziročně zvyšovat. Zvyšuje se. Tak já doufám, že jsem všechny pochyby, všechny obavy rozptýlil.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Jako další vystoupí pan poslanec Hubert Lang a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová.
Vy tomu říkáte nějaký ozdravný balíček, my tomu říkáme daňový balíček. Já potom v závěru ještě bych i nastínil nějaké řešení, které má hnutí ANO, tak jak my vidíme některé věci, abyste neříkali, že tady pouze jenom kritizujeme. Budu o tom hovořit. Faktické zrušení stavebního spoření - zcela určitě nemůžeme souhlasit, protože to bude likvidační. Úpravy stavebních spotřebních daní. Tam některé věci bychom mohli podpořit. Potom je tady ta naše konsolidace, o které se budu zmiňovat v závěru svého vystoupení. Potom bych se chtěl dotknout daně z nemovitosti a faktického zrušení stavebního spoření. Investice do mladých lidí je přátelé ovšem investice do budoucnosti České republiky. Do vzdělání lidí, prostě aby ti lidé měli jakousi perspektivu, aby chtěli žít v naší zemi, je to vlastně budoucí generace, která bude potom pokračovat v nějaké cestě po nás. Tento v uvozovkách škrt je přitom velice razantní v zásadě jen pro rozpočty studentů a případně jejich rodin. Podle Ministerstva financí využívají tuto slevu jen ti studenti, kteří si vydělávají více než 205 600 korun, což odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku cca 17 100 korun.
Nyní paní poslankyně Ivana Mádlová, poté pan poslanec Roman Kubíček, pan poslanec Josef Bernard a další.
Nevím, pane premiére, jestli jste si nevšiml, ale nejste na kongresu ODS, kde slibujete lepší zítřky v ideálním světě. Řešíme tady opravdu velké problémy, které se týkají rozpočtu, financí České republiky. Mám radost, že se dobře bavíte, stejně tak jste se bavil při valorizaci. Opravdu mám radost, že sem chodíte takto natěšen a je vám všechno k smíchu. Nicméně často hovoříte o kompetentnosti vlády. Na tom si velmi zakládáte. Co se týče kompetentnosti v oblasti financí, tak vás docela trefně hodnotí i vaši koaliční partneři: "Přestáváme věřit, že ví, co se děje. On nastřelil nějaká hausnumera. A teď o tom budeme jednat. To je překvapivé, pokud Ministerstvo financí jen měsíc po uzavření dohody změnilo názor a předkládá veřejně návrh rozpočtu, který není nijak projednaný a odsouhlasený. Dané domluvy nereflektuje či jde dokonce v řadě věcí proti nim. Je to zoufalý pohled, kam se to žene. Bylo to jasné už před koncem roku. Pořád jsme ale slyšeli, že se nic neděje a není potřeba nic moc připravovat. Takže to je vysvědčení vaší kompetentnosti v rezortu financí. Nevím, jestli je to pořád k smíchu. Kdy zrušíte ta tři ministerstva, která jste zavedli, kdy je zrušíte, pokud je nezrušíte, tak proč je nezrušíte a kdy snížíte výrazně počet politických náměstků? A pokud je nesnížíte, tak proč?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já bych na začátek chtěl občanům dneska poděkovat, že to s námi vydrželi. Blahopřeji všem, že doteď platili daně státu a od zítřka budou vydělávat sami na sebe. Já se spíš dívám na ten nápad nazvat to konsolidací veřejných rozpočtů. Jste přesvědčeni o tom, že nastavení daní nevyvolá tento efekt? Protože pouze ta spotřeba, pouze ta potřeba mít ty věci, drží ekonomiku nad vodou. Nelze.
Děkuji. Prosím.
Stav veřejných financí skutečně není dlouhodobě udržitelný, skutečně je kritický. Vždyť to říkáte i vy, akorát se možná lišíme v těch cestách, jak veřejné finance napravovat. Ta trajektorie státního zadlužování je přece obrovsky nebezpečná. A to si myslím, že tato opatření přinášejí. Já naopak z toho projevu necítil strach, já jsem cítil naději, že tu máme vládu, která se snaží něco dělat pro budoucnost naší země.
Nyní faktická poznámka pana premiéra.
Děkuji. Nebudu reagovat na tu starost o Občanskou demokratickou stranu a její budoucnost. Ale děláte to tady opakovaně. Já vím, že někteří jste byli v minulosti s ODS spojení, ale to už je pryč, my už vás teď nechceme. Teď k těm věcným věcem. To vypadá jako spíš taková hysterická reakce než nějaká rozumná. Vy ne, protože jste s tím nic neudělali. To respektuji, ale my se s tím smířit nechceme. Vicepremiér naší vlády Marian Jurečka vedl jednání s opozicí. Dočkal se nějaké konstruktivní spolupráce? Valorizace, to je součást v širším smyslu důchodové reformy, o samotné důchodové reformě ještě tady budeme jednat. DPH celkově klesá, můžete se podívat na ta čísla. Blahopřeji paní poslankyni Oulehlové, pokud si myslí, že není potřeba přemýšlet nad budoucností tohoto státu za rok a půl, že všechno je jasné dopředu. No, to tedy není. Podívejme se na vývoj v oblasti energií, podívejme se na to, co se za rok a půl stalo s umělou inteligencí. Na to odpovědný člověk a politik musí reagovat. A poslední poznámka, úředníci. My jsme snížili počet úředníků na stav, který tu byl před Babišovou vládou.
Děkuji za slovo. Pane premiére, bohužel nemluvíte pravdu.
A s faktickou opět zareaguje paní poslankyně Věra Adámková. Diskuse vyvolala ještě dvě faktické, a sice pana poslance Stanislava Berkovce a následně paní poslankyně Ivany Mádlové.
Všichni asi dobře víte, že pokud je to 10 tisíc podpisů, tak je to veřejné projednávání na petičním výboru, o což samozřejmě sympatizanti a pacienti stojí. Takže oni nezahálejí. A děkuji samozřejmě všem kolegům i panu ministrovi za tu snahu.
Také děkuji. A poslední faktická - paní poslankyně Ivana Mádlová.
Děkuji za slovo. A chci se zeptat, pokud jsem to takto pochopila, tak jestli není obava, že tedy stoupnou náklady na to, že se musí provést ten výkon, aby mohl lékař předepsat tu dietu, která bude hrazena ze základního fondu.
Dále paní poslankyně Romana Bělohlávková. A ještě se hlásí poté paní poslankyně Adámková. Prosím. Paní poslankyně Věra Adámková. Prosím.
Já se strašně omlouvám, to se nedá. Já bych neusnul. Já jsem si vzpomněl - znáte to, vy jste spolu hovořili.
Tím se vracíme do obecné rozpravy k řádně přihlášenému panu poslanci Strýčkovi. Ještě si dovolím načíst dvě omluvy, co tady čekají. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Já také to osobně nazývám jako daňový balíček. V první řadě tedy hodlá vláda, tak jak bylo uvedeno, ušetřit zhruba 55 miliard na těchto národních podnikatelských dotacích.
Říkám, není to iniciativa vlády ani Ministerstva financí ani ministra financí. My to jsme schopni přepočítat, pokud bude politická dohoda. Ale říkám, já to nebudu obhajovat, to není můj návrh.
Já ještě jednou mnohokrát děkuji. Jestli to tedy není tajné.
Ve 14.30 se opět potkáme tady v Poslanecké sněmovně v sále.
Těžko si může dovolit ten obchodník - protože pochopitelně má zájem, ať tam lidi k němu chodí. Ta kontrola veřejnosti, toho zákazníka a tam to skutečně uvidí a rozhodne se sám.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný, pan poslanec Ondřej Lochman, Michael Kohajda a další.
Vůbec nebudu reagovat na to vystoupení pana předsedy klubu STAN, protože je vidět, že tomu absolutně nerozumí a že neví, o čem mluvil, co to je ekonomika, co to je ta makroekonomika. Je to zase vaše zaslepenost a boj proti jedinému, co vlastně pro vás je adekvátní a to je boj proti Babišovi.
Nyní pan poslanec Ondřej Lochman, Michael Kohajda, Petr Letocha a další.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já budu mluvit velmi krátce jenom, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Volného.